Ještě jednou poprosím, abychom na sebe nepokřikovali.
Ta klec je pro mne symbolem středověkého pranýře. Ani ten pranýř, ani chov kožešinových zvířat a jejich masové vraždění nepatří do naší společnosti a do naší doby. Nepatří do evropské civilizace a ani do žádné jiné. Já bohužel nemůžu změnit to, co se děje na východ od našeho státu.
Pokud jde o naplnění úmluvy č. 140 o placeném studijním volnu, jde navrhovaná úprava zcela evidentně nad rámec požadavku. Jde o přebírání zastaralé úpravy, rovněž v kontextu s citovanou úmluvou. Jde podle mého přesvědčení o nesystémovou úpravu, protože z celé té škály vzdělávání preferuje pouze vzdělávání odborové. V této otázce návrh zákona ponechává logicky na posouzení zaměstnavatele, zda a v jakém rozsahu placené volno jednotlivým zaměstnancům poskytne, a nestanovuje žádné minimální hranice pro poskytování placeného volna. V rámci naplňování smluvního principu a zásady co není zakázáno, je povoleno nic tedy nebrání tomu, aby konkrétní podmínky účasti na odborovém vzdělávání byly dohodnuty v řádné projednané kolektivní smlouvě. Důvodem je, že hromadné čerpání dovolené může zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací určit, jestliže je to nutné z provozních důvodů. Jde o přežité svazující ustanovení. Jde o příklad další, řekl bych zbytečné administrativy, kterou vkládáme uměle do udržovaných oprávnění odborů, která ve svém důsledku vytváří nerovnost mezi zaměstnavateli z hlediska působení odborů u zaměstnavatele. Navrhovaná úprava se týká zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a jeho určování, zda jde o neomluvené zmeškání práce, či nikoliv. Myslím si, že takto je ta navrhovaná úprava už nedůvodná. Jen se klade další byrokratická zátěž celému systému fungování trhu práce. Součástí kvalifikační dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance řádně plnit povinnosti zvyšování kvalifikace a setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu pěti let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí pracovní poměr nebo bez vážného důvodu ukončí zvyšování kvalifikace před zvýšením kvalifikace. Je nutné finančně zainteresovat i zaměstnance, aby měl zájem studium ukončit. Vazba na skončení pracovního poměru je pro motivaci zaměstnavatelů k investicím do vzdělávání zaměstnanců nedostatečná. Navíc i po uchazečích o zaměstnání lze požadovat úhradu nákladů na rekvalifikaci, pokud ji bez vážných důvodů ukončí. Není důvodu, aby toto oprávnění nemohl mít vůči zaměstnanci i zaměstnavatel.
Pak už jen jeden dotaz. Vy sám jste přiznal, že ta dramatická situace nastala tím, že se změnila situace na trhu práce.
V tomto období jste takovým brutálním způsobem poškodili zaměstnavatele, podnikatele. A ono takovým lidem, paní ministryni Marksové a dalším, to ještě nestačí. Ještě jim naloží do dalšího období další a další nesmysly. Skutečně vážně si přečtěte ten zákoník práce, co tam je. Investice. Na investice nebude. Vy vyžíráte, v ekonomickém růstu jste vyžrali tuhle republiku. Možná kromě několika policistů a lidí z armády. Kde to je? Kde je ten kvalitnější servis? A ještě to nestačí.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Chalánkové.
Ráda bych byla, kdyby zápasila o systémovou změnu financování. Dále jsem chtěla upozornit, že tady říkáte ano, navyšujeme tzv. dotaci. A v tom zákoně je spousta chyb, které se teď ukazují. Ta dotace je prosím nenároková. A já těm pracovníkům přeji zvýšení platů. A tyto dotace byly převedeny z úrovně státu na kraje a řekla bych způsobem, který ve mně vzbuzuje pochyby. Pane premiére, o zvyšování minimální mzdy nemá cenu se zde vůbec bavit, protože je potřeba navýšit výrobu s vysokou přidanou hodnotou.
Prosím všechny, aby si uvědomili, že jednací řád je pro všechny stejný, a jestliže se někdo přihlásí k faktické poznámce, měl by to dodržovat. Můžeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Pastuchové. Nyní paní poslankyně Hnyková také s faktickou poznámkou.
Druhá věc. Já jsem byla moc ráda, když jsem to slyšela, že to vaše vláda schválila. Dokonce jsem na výboru pro sociální politiku pochválila úředníky z Ministerstva financí a z Ministerstva práce a sociálních věcí, že ty finanční prostředky našli. Jenomže víte, jaká je praxe? Ano, přesunou je do šesté tabulky pro zdravotnické, ale dají jim platy podle let, která odpracují, takže ti lidé zase nedostanou navýšení.
Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky.
Prostě na druhé čtení by vůbec nedošlo. Naše volba byla, jestli tedy pustit další potřebné zákony, nebo tady budeme sedět dál. Ale ejhle, sociální demokracie toho využila. Ona vlastně vidí v tom předvolebním boji, že takhle může osočovat a špinit Komunistickou stranu Čech a Moravy, její poslance. Takže o co jde? Kolikrát na tom výboru seděl za vás pouze předseda? Ani jeden člen tam nebyl z vaší strany a my jsme to zachraňovali. A my se za to nestydíme, protože je to náš volební program tak jako váš, sociální politika, ale to neznamená, že je to rozdělování podle nezásluh.
Toto pořadí mám tady.
Chce si mi říct, ale raději to neřeknu, ale požádám Sněmovnu, abychom se vrátili k tématu, které máme na tabuli.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Dnes budu s dovolením trochu delší, protože mám těch pozměňovacích návrhů celou řadu. Ve svém prvním pozměňovacím návrhu bych se chtěl věnovat problematice home office na vysokých školách, protože na jednu stranu je záslužné, že navrhovatel věnuje této problematice pozornost, ale myslím si, že je nešťastně definována pro potřeby vysokých škol, zejména s ohledem na novou povinnost zaměstnavatele hradit vznikající náklady spojené s prací z domova, včetně například připojení a prostředků komunikace. Home office činí v případě akademických pracovníků nemalou část jejich pracovní náplně. Je součástí obvyklého způsobu práce na vysokých školách a také je běžným benefitem pro akademické pracovníky. Nová pravidla by vedla k významnému omezení poskytování této možnosti vysokými školami, což určitě není žádoucí vztah. Proto navrhuji, aby akademičtí pracovníci byli z této úpravy vyňati. Navrhujeme opět vypuštění nové povinnosti zaměstnavatelů evidovat dobu výkonu práce u osob, u zaměstnanců, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, a také vypuštění nové povinnosti ze strany zaměstnavatele odpovídat za dodržování přestávky v práci u zaměstnanců pracujících na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V důvodové zprávě sám předkladatel návrhu připouští, že zmíněná úprava přinese značné materiální náklady na straně zaměstnavatelů. Tento pozměňovací návrh mám zaveden v informačním systému pod číslem 5506 a přihlásím se k němu samozřejmě v podrobné rozpravě. Tato nová úprava a náročnosti zjišťování příslušné sazby povede k útlumu této praxe. Úmluva hovoří o nároku na placenou dovolenou, o její délce, která nesmí být kratší než 3 týdny za kalendářní rok.
Dále mi ještě dodatečně byla předána omluva pana poslance Ivana Gabala z dnešního jednání od 9.00 do 13.00 ze zdravotních důvodů. Já poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby se už usadili na svých místech. Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a tento dokument uvedl.
V prvních červencových dnech tohoto roku uplyne právě 100 let od úspěšného bojového vystoupení českých a slovenských legionářů v bitvě u Zborova. Vítězný boj několika tisíc Čechů a Slováků proti jednotkám centrálních mocností přinesl zásadní zlom v mezinárodním vnímání touhy obou národů na sebeurčení. Vítězství legionářů povzbudilo formování dalších vojenských jednotek v zahraničí, které svým nasazením dokazovaly, že svou svobodu jsou Češi a Slováci připraveni prosazovat se zbraní v ruce, s nasazením životů a oběťmi. Památka bitvy u Zborova byla po celou dobu první republiky právem připomínána jako druhý nejdůležitější svátek republiky. Zborovské hrdinství bylo vzorem odvahy a síly a svými oběťmi závazkem k obraně svobody. K desátému výročí bitvy v roce 1927 byla uspořádána velkolepá národní pouť ke Zborovu a v roce 1937 se oslavy 20. výročí bitvy staly mohutnou demonstrací odhodlání k obraně před rozpínajícím se nacistickým Německem. Ve středu proudu zborovských oslav pochopitelně stanul i tehdejší parlament. V roce 2018 si naše společnost připomene 100 let od obnovení samostatnosti. Pamatujme, že by nebylo 28. října 1918 bez odhodlání a obětí bojovníků v řadách legií. Zasluhují proto, aby byli při neopakovatelném stoletém výročí připomenuti a uznáni, a rovněž náš stát si zaslouží, aby v jejich odkazu měl vzor, na němž může stavět a k němuž se může hlásit.
Nyní k tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Přistoupíme k podrobné rozpravě a poprosím pana předsedu, aby přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení zní: S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty.
Vycházím z toho, že i 6. června o ní hovořila paní ministryně Michaela Marksová, kdy řekla - cituji: "Došlo k dohodě mezi sociálními partnery, že v té podobě, v jaké je teď ta novela, může být postoupena na vládu s tím, že pokud i nadále v legislativním procesu bude nějaké téma, na kterém se obě strany shodnou, tak se tam může vložit za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale v podstatě jsme se shodli na tom, že nikdo ze sociálních partnerů nebude zneužívat legislativního procesu a nebude se snažit protlačit do zákoníku práce něco, na čemž není dohoda. Ten samý slib jsem dala i já za vládní stranu." To je citace paní ministryně Michaely Marksové. To samozřejmě, jak už jsem tady říkal, bylo z jedné strany, a to ze strany odborů, nedodrženo a porušeno. Hovořila zde o zavádění nové kategorie vrcholných zaměstnanců, což považujeme za naprosto zbytečné. Na to v případě krize doplatí zaměstnavatelé a v konečném důsledku samozřejmě i zaměstnanci. To, že s našimi výtkami souhlasí i zástupci zaměstnavatelů, je evidentní. Proto již bylo avizováno, že budeme opětovně navrhovat zamítnutí této novely, a společně se Svazem zaměstnavatelů jsme jako TOP 09 vyzvali ostatní parlamentní strany, aby se k tomuto návrhu přidaly. Z toho důvodu se domnívám, že současná právní úprava je dostačující a není potřeba do zákoníku práce podrobnou specifikace práce z domova a práce na dálku zakotvovat. Vymezení vzájemných vztahů při práci na dálku v současné době stojí na individuální dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatelé poskytují tzv. home office svým zaměstnancům jako pracovní benefit, který je velmi populární a využívaný. Navrhované vymezení práce z domova je zbytečně podrobné a přináší další administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Jinými slovy, pokud tento zákon projde v této navržené podobě a tento pozměňovací návrh nebude přijat, se téměř znemožní práce doma, tzv. home office. To vše je v rozporu s deklarovaným úsilím vlády o snižování administrativní zátěže podnikání. Proti zvýšené administrativní zátěži nepřináší navrhovaná úprava žádné přínosy oproti dosavadnímu stavu. To je, myslím, dnes už evidentní. V případě přijetí navrhované změny hrozí, že zaměstnavatelé vzhledem k novým povinnostem přestanou tento benefit nabízet. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní novela zákona v současné podobě, a tím spíš po přijetí dalších pozměňovacích návrhů převážně z poslaneckých řad ČSSD, výrazně poškodí trh práce. Na to nedoplatí víc nikdo jiný než sami zaměstnanci. Proto opakuji svou výzvu: Nepřijměme tento zákon, zamítněme ho a začněme společně pracovat na podobě, která bude odpovídat skutečným potřebám trhu práce a nebude jeho flexibilitu pouze deklarovat, ale skutečně umožňovat. Děkuji vám za pozornost.
Máme tu teď čtyři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.
Kde to prosím vás jsme? Já chápu, že tady na to může mít každý trochu jiný názor. Já tomu rozumím. Už to tady padlo minule, když jsme probírali druhé čtení, že někdo si myslí, že práva zaměstnanců mají být vyšší než práva zaměstnavatelů a obráceně. To je v pořádku, o tom diskutujme. Ale toto jsem tady ještě skutečně neviděl ani neslyšel.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já samozřejmě nejsem účasten jednání tripartity. Ta situace se změnila. Jsme v nové situaci. Původní návrh bych podpořil, tento podpořit nemohu.
Po něm pan poslanec Adamec, po něm pan předseda Sklenák.
Ale v podstatě jsme se shodli na tom, že nikdo ze sociálních partnerů nebude zneužívat legislativního procesu a nebude se snažit protlačit do zákoníku práce něco, na čem není dohoda. Ten samý slib jsem dala i já za vládní stranu." Tolik citace paní ministryně práce a sociálních věcí Marksové. Toto je plné právo všech poslanců.
Po něm pan předseda Sklenák.
Tady pan poslanec Zavadil řekl, že jeden ministr, žádný ministr. Já tedy nevím, já si skutečně myslím, že je to vládní návrh. Situace se samozřejmě změnila, s tím souhlasím. A dokonce podporuji názor pana ministra financí. Podporuji ho osobně, protože s ním naprosto souhlasím. Jak chcete získat většinu v této ctihodné Sněmovně, když prostě mezi sebou máte rozdílné názory? Aspoň ne ta naše, nevím, jak ta levá, třeba ano. Ale přece nechcete takhle důležitou normu prohlasovávat skrz Sněmovnu opozičními hlasy. Co byste to byli za vládnoucí koalici? To snad nemůžete myslet vážně?
Děkuji.
Nevidím žádný důvod, proč prostě normálně nehlasovat. Máme tady různé názory. Pojďme hlasovat. Ale my nejsme ti, kteří to blokují. Pojďme to pustit do výborů, tam se podiskutuje nad těmi pozměňovacími návrhy, ať jsou, jaké jsou, a pak o nich pojďme hlasovat.
Paní poslankyně Hnyková.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, moji dva předřečníci už řekli to, co jsem chtěla opravdu říci i já prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Adamcovi. Myslím si, že jsme se dopracovali k závěru.
Děkuji. Pan ministr Pilný.
Byly probírány na hospodářském výboru, který se na to sešel. Logiku to má. Kdyby toto nebylo, tak bych se prostě nechoval tak, jako se momentálně chovám.
Jak se změnil přístup vlády k pracovníkům v sociálních službách a jak se změnil vůbec přístup vlády k zaměstnancům veřejného sektoru. To znamená rok 2010 - nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2011 - nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2012 - to vás asi nepřekvapí, nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Čili jednoznačně je to naše vláda, která konečně začala věnovat odměňování pracovníků v sociálních službách pozornost. Poprvé jsme začali v roce 2014 a pak jsme pokračovali každý rok. Já bych byl rád, kdyby poslankyně a poslanci tuto věc zohlednili v rámci diskuse k tomu, co vláda teď udělala. A pokud někteří z vás nás budou kritizovat za to, že jsme přidali příliš finančních prostředků, že těch 23 % bude těžko ufinancovatelných v příštích letech, tak bych vás požádal, abyste se také podívali na to, co se dělo v letech 2010 až 2014, že tam nebylo nic a že klesaly celkové dotace na sociální služby. A poslední věc, kterou řeknu ještě na závěr. Já myslím, že tenhle graf mluví za všechno.
Ale beru to jako souhlas.
To je naše obava. Protože ta škála pozměňovacích návrhů, která tady je, je tak obrovská, že se s tím nikdo nevyrovná. Víte, já jsem se vždycky snažil vycházet i ve volební kampani ze seriózních podkladů, ale toto si myslím, že už jde trošku za hranice. Nezlobte se na mě, ale to je špinavost. Sociální služby kvůli nízkým výdělkům obtížně konkurují jiným zaměstnavatelům, zaměstnance se jim nedaří získávat ani udržet." Na to, že se situace zhoršuje a narůstá přetěžování pracovníků, jsme upozorňovali už před dvěma lety." Já dodávám, že přesnější je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky. "Podle statistického úřadu dosáhla loni v České republice průměrná mzda 27 589 korun," cituji dále. V Královéhradeckém kraji chybějí asi tři desítky zaměstnanců, péče se daří zajistit jen díky přesčasům. S nedostatkem personálu a velkou fluktuací se potýkají i zařízení ve Zlínském kraji, žádný z domovů ale kvůli tomu nezavřeli. V sociálních službách na Vysočině jsou kvůli malým výdělkům desítky volných pracovních míst. Kraj musel u jednoho svého zařízení dočasně omezit přijímání nových klientů. V Plzeňském kraji se zařízení snaží přilákat personál zajištěním bydlení, dovolenou navíc a dalšími benefity. V Moravskoslezském kraji se v posledních dvou letech výrazně zvedl počet pracovníků, kteří ze sociálních služeb odcházejí. Chybět může kolem 100 či 200 zaměstnanců.
Tímto návrhem jsme se zabývali 9. června na 57. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili rozpravu, a to z důvodu konce jednacího dne. U stolku zpravodajů už vidím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku a zpravodajem garančního výboru je pan poslanec Josef Kott, kterého tímto také prosím, aby se dostavil ke stolku zpravodajů. Jestliže tomu tak není, budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Nebude pokračovat, takže si škrtáme pana poslance Bendla. Ptám se, zda je zde někdo, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ptám se, zda má ještě někdo nějaký protinávrh k předložené proceduře. Je někdo proti? Tento návrh procedury byl přijat.
Jedná se o doprovodné novely zákona o hnojivech, doprovodná novela zákona o SZIF a doprovodná novela zákona o Státním pozemkovém úřadu.
Prohlašuji za zmatečné. Takže nyní zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti?